Ještě se vrátím. Ne. Tím, že jsme ho prodloužili, tak jsme opravdu doufali, že ten sníh nebude. Ale my jsme jinou šanci neměli. Poté co tento termín vypršel, jsme měli možnost od té smlouvy odstoupit. To jsme udělali. Geosan, nebo celé konsorcium nám dalo bankovní garanci. A budeme vymáhat všechna penále. Ale to je bohužel kolorit při všech stavebních zakázkách.
Je zájem o doplňující otázku.
Já vám děkuji za podrobnou odpověď. Přidám ještě jednu otázku, která vlastně chodí hodně od občanů, a to je vlastně na důvod.
Jestli pan poslanec bude mít doplňující dotaz, tak budete mít možnost doplnit odpověď.
Já jsem si podrobně pročetl ono varování úřadu, kde vlastně dává i návod na to, jakým způsobem se orgány státní správy k tomu mohou postavit. A říká, že to má přímý dopad na podobu zadávání veřejných zakázek, protože vyřazení těchto společností pak nemůže být hodnoceno jako nezákonně diskriminační. To je jeden z konkrétních bodů, které se tam objevují.
Děkuji.
A úřad nám nedal žádnou analýzu.
Děkuji a posuneme se k další interpelaci, kdy bude interpelovat pan poslanec Kopřiva ve věci Istanbul - sliby a realita. Připraví se paní poslankyně Maříková. Prosím, pane poslanče.
Potřebu urychlené ratifikace Istanbulské úmluvy také uvedla ve svém usnesení z 22. října i Rada vlády pro rovnost žen a mužů. Rada, které mimochodem předsedáte, pane premiére. Právo minulou sobotu 15. prosince jste se nicméně k ratifikaci Istanbulské úmluvy vyjádřil velmi negativně. Řekl jste, že české zákony stačí a úmluvu nepotřebujeme. Také jste zopakoval, že když jsou mezinárodní pakty nezávazné, tak jsou zbytečné. Ohledně Istanbulské úmluvy se bohužel šíří mnoho dezinformací a mylných interpretací. Zajímá mne tedy: Hodláte dodržet svůj slib z 19. března a zasadíte se o ratifikaci Istanbulské úmluvy? Jaké konkrétní kroky učiníte? A především, kdy vláda předloží Istanbulskou úmluvu Poslanecké sněmovně k ratifikaci?
Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.
A samozřejmě Istanbulská úmluva, na to jsou různé názory. Já tady od pondělí nic jiného nedělám, jen vyvracím fake news o zprávě vysokého komisaře o uprchlících. To bude další interpelace. Takže to, že jsem se nějak vyjádřil, protože potom přišli zase jiní, ti mají zase jiný názor. A věřte mi, že Istanbulská úmluva není moje priorita. Moje priorita je stavební zákon. A plno lidí má na to plno názorů. Juchelka, Válková zásadně proti. Maxová, Charanzová zásadně pro. Tak nechte to na Sněmovnu, tady budete mít zase čas. Samozřejmě jsou tam některé věci, které by mohly mít význam. Protože i v rámci hnutí každý má na to nějaký názor. Já jsem nějaký názor vyslovil. Jaký to má dopad na Českou republiku, na české občany? Jsou to jen politické proklamace, které se potom samozřejmě různě zneužívají, využívají a jejich vymahatelnost je, samozřejmě, to je, jak říká ministr spravedlnosti, úmluva nebude mít žádný legislativní dopad a že v ní nespatřuje nic, co by šlo proti tradičním hodnotám. Zároveň uvádí, že jejich hlavní hodnota je symbolická, to je nějaký symbol. Pro mě jsou priority jiné v rámci naší země.
Děkuji.
Panu premiérovi bohužel poděkovat nemůžu, protože z mých tří dotazů zodpověděl přesně nula. Já chápu, že každý máme jiné priority ve své agendě a v rámci svých stran, nicméně dneska tady máme interpelace a já bych uvítal, kdyby prioritou aspoň pro tento okamžik byla odpověď aspoň na jednu z těch otázek, na tu nejdůležitější. Ale nejdřív to vláda musí té Sněmovně předložit.
Ta firma tam působila. Na tom nevidím nic špatného. Nebo že by tam došlo k něčemu nezákonnému. Nejsem z toho šťastný, ale nemám v tomto směru žádnou kompetenci , abych do toho mohl zasáhnout. A musí to řešit policie, která podle mne to vyšetřuje.
Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím.
Jestli budete v tomhle směru také stejně důsledný. Protože takový postoj bych pak předpokládal a očekával. A co se týče kolegů ve Středočeském kraji, tak pak přijímám tu odpověď, kterou jste zmínil.
Pan ministr má zájem odpovědět. Prosím.
A je to o nějaké důvěře. Samozřejmě mám nějaké informace, které asi byly i v médiích. Ale musí je prověřit někdo jiný. Já ani středočeské nemocnice neřídím. Znovu, stejně jako jsem v předchozí interpelaci říkal, že jsou nemocnice, které mají pod sebou kraje, tyto nemocnice řídí kraje a musí si prověřit, co se v nich dělo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové. V rámci optimalizace traťového úseku Mstětice-Vysočany dojde z důvodu rekonstrukce k demolici staré nádražní budovy, která v tuto chvíli nabízí lidem, kteří cestují a v této budově tráví poměrně hodně času, když čekají na svůj vlak. Budova v tuto chvíli skýtá velkou nádražní halu, je tam restaurace, je tam sociální zázemí, je tam asi sto míst k sezení. Ten tunel je poměrně známý v rámci nejenom Vysočan, ale celé Prahy, je naprosto unikátní. A je taky velmi krásný a má specifickou atmosféru. A tento tunel má být v rámci rekonstrukce zasypán a v jeho místě mají být zbudovány záchodky. Mně to přijde velmi bezohledné a nechápu, proč k tomu vůbec dochází, když ta budova v tuto chvíli je funkční. A místo toho se tam bude stavět pouze nějaká vestavěná malá hala, kde budou jenom pokladny a asi deset míst k sezení, což je naprosto nedostatečné.
Prosím pana ministra o odpověď.
Železniční stanice Praha-Vysočany bude modernizována v rozsahu stávajícího stavu. Výpravní budova této stanice je v dezolátním stavu. Současná provozní situace na železnici nevyžaduje zachovat rozsah staniční budovy ve stávajícím stavu. Je nezbytná redukce a přizpůsobení se současným podmínkám. Při přestavbě kolejiště nastanou stavební úpravy nezbytně zasahující i do části stávajícího podchodu. Nástupiště budou propojena zrekonstruovaným rozšířeným podchodem v nové poloze v kilometru 6,533, který zároveň vytvoří pěší propojení mezi ulicemi Paříkova, Podnádražní a U vinných sklepů. A jenom principiálně, vy jste se ptala na můj vlastní názor. My máme dneska problém v nádražích obecně, a to v tom, že na každém nádraží je nastavěných nejenom ta hlavní výpravní budova, ale spousta budov kolem.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Dnešní jednání zahájíme bodem 195, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Otevírám bod Na pořad jednání 24. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem devět odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Michálka ve věci elektronického spisu. Já mohu jenom konstatovat, že tato překážka stále trvá. A jak jsme už minule došli k závěru, že není možné pokračovat, jestliže bylo řádně přerušeno do přítomnosti. Normálně by to... Prosím, pane předsedo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Přece jenom máme konec roku. Když někdo od října nezvládne přijít ani na tu jednu písemnou interpelaci, aby odpověděl tady na plénu Poslanecké sněmovny, když právě odpovědi na interpelace jsou jeden z klíčových nástrojů toho, jak opozice kontroluje vládu, tak to považuji za zcela nepřijatelné. Nicméně já jsem tady byl vždycky připraven, abychom si to vyříkali, bohužel, pan předseda vlády opět nedorazil. Mně to nepřijde úplně smysluplné. A přesto ty věci, na které my opakovaně upozorňujeme, jsou závažné a Poslanecká sněmovna by o nich měla jednat. Teď jsem byl v Otázkách Václava Moravce v České televizi s kolegou Kováčikem z komunistické strany a zaznělo tam téma digitalizace, modernizace státu, že to i komunistická strana podporuje, že je progresivní, a přesto tady nemáme po roce fungování vlády Andreje Babiše žádné konkrétní výsledky v oblasti digitalizace. My jsme se bavili o tom, co nám sliboval vládní zmocněnec, že vznikne nějaký dashboard, kde budou informace o tom, jak manažersky plní jednotliví ministři svoje plány nebo cíle. To téma elektronického spisu je zásadní, protože má přesahy i do třeba stavebního řízení. A opakovaně tady řešíme problematiku, že dochází k průtahům ve stavebním řízení, že lidi čekají měsíce na to, mnohem delší dobu v některých případech, u některých zavalených stavebních úřadů, aby se jejich věc vyřídila. Žádné takovéto systémy dneska bohužel neexistují. A myslím si, že když se vláda v programovém prohlášení zavázala, že bude komunikovat s opozicí, tak minimálně to, že by tedy premiér mohl třeba i jednou měsíčně dojít na písemné interpelace, by byl takový určitý minimální standard, aby to tady mělo nějakou štábní kulturu. Čili nebudu vás teď zdržovat. Ale ještě jednou žádám, aby v okamžiku, kdy chce řídit ten stát na nějaké úrovni, tak aby aspoň chodil na těch několik málo závažných okamžiků, jako jsou poslanecké interpelace, aspoň třeba jednou měsíčně.
My jsme první vláda, která posuzuje všechny návrhy zákonů i opozice objektivně, a neříkáme a priori, že jsme proti, pokud to navrhne někdo z opozice. To si myslím, že jste už zaznamenali. A bohužel sportu nebyla věnována taková pozornost. A my jsme vytvořili od 1. března 2018, to znamená za té vlády, která měla jenom svítit a topit, pozici vládního zmocněnce pro sport. Národní sportovní agentura bude komplexně zajišťovat realizaci státní politiky v oblasti podpory sportu a pohybových aktivit obyvatelstva. Důvodem pro zvolení cesty poslanecké novely byla i ta skutečnost, že MŠMT zahájilo přípravu na novém zákoně o sportu. Všechny tyto okolnosti podporují zvolenou cestu technické novely zákona o podpoře sportu, jehož hlavním cílem je vznik Národní sportovní agentury a vyčlenění sportu z MŠMT. Nová rozpočtová kapitola vzniká od ledna 2019 s nulovým rozpočtem. Já v tom nevidím nic špatného.
Tak, prosím. Takže prosím.
Děkuji za odpověď. Tady si z toho odnáším, že je to jako poslanecký návrh, protože Ministerstvo školství by v adekvátní době nebylo podobný návrh schopné připravit. Proto jste se vyhnul legislativnímu procesu přes vládní návrh. A ještě prosím doplňující dotaz. Vzhledem k tomu, že Národní sportovní agentura bude plně digitalizována, bude přijímat žádosti elektronicky, vydávat všechna rozhodnutí elektronicky, nezávisí tedy na tom, kde bude mít sídlo - podporujete myšlenku, že by neměla mít sídlo v Praze, ale naopak třeba posílit nějaký chudší region České republiky?
Děkuji. Prosím.
Mě vždycky fascinuje, když Piráti digitalizují, a když máte nám dodat lidi, tak si dáváte inzerát, pane kolego. Tak fakt dneska nám to pan Ferjenčík ukázal. Já jsem tady nebyl tedy potom. Úřad vlády mu nedává nic. A určitě budeme šetřit, budeme transparentní. můžeme se bavit o, nevím, teď myslím, že ERÚ je v Jihlavě a všichni jsou v Praze. Takže sídlo je v Jihlavě, všichni jsou v Praze, aby to skutečně potom mělo nějaký efekt.
Já děkuji. A nyní bude tedy interpelovat paní poslankyně Langšádlová ve věci mediální gramotnosti. Připraví se pan poslanec Luzar.
Ve zprávě je jasně potvrzena existence česky psaných dezinformačních webů, které jsou využívány k šíření strachu, konspiračních teorií a dezinformací. Věřím, že se shodneme na tom, že mnohé tyto nepravdivé zprávy mají na naši společnost destruktivní vliv. Za této situaci považuji za zásadní posílení mediální gramotnosti a kritického myšlení. V těchto souvislostech je základem mít kvalitní koncept občanského vzdělávání, jehož součástí bude i mediální gramotnost a výchova ke kritickému myšlení.
Jako zodpovědná ministryně financí nemůžu slíbit, že všechny předložené projekty budou podpořeny, a to především s ohledem na možnosti státního rozpočtu, rozpočtů obcí a krajů.
Jenom bych chtěl doplnit, že jsem obdržel informaci, že pan premiér je v Senátu a obhajuje tam zákony, takže jeho nepřítomnost je v tuto chvíli omluvitelná. Nicméně budu tlumočit požadavek, aby se dořešily písemné interpelace. Tak, paní poslankyně může vystoupit.
Já jenom, pane předsedo, prostřednictvím předsedajícího bych chtěla podotknout, že paní ministryně si naplánovala své tisky v Senátu na odpoledne, aby tady mohla být. Aby paní ministryně mohla být přítomná, tak ona má ty tisky až odpoledne. Musím říci, že mě mrzí, že přesto, že to máte v programovém prohlášení vlády, hovořila jste tady o těch prioritách ve státním rozpočtu, a bohužel priority, které souhlasí s těmi vašimi, tak nám, opozici, neprošly, což mě samozřejmě velmi mrzí. Myslím si, že je dobře, když politici jezdí do regionů. Je to seznam, což je hezký seznam. Je dlouhý, ale rozhodně nemůžeme hovořit o plánu. Ale to umí v podstatě každý starosta, každý hejtman zaslat mailem to, co potřebuje postavit. Není dobré, aby se centralizovalo. Proč centralizujete 17 tisíc projektů pod jeden orgán, který pak bude rozhodovat o tom, který z těch projektů bude vybrán pro to, aby se mohl postavit? To si myslím, že je skutečně špatně, protože lepší by bylo, kdybyste vytvářeli lepší investiční prostředí. Všichni víme, že ve vyřizování stavebního povolení jsme na 156. místě. To není samozřejmě vaše záležitost jako ministryně financí, to spadá do kompetence Ministerstva pro místní rozvoj, ale každopádně by to bylo lepší než udělat investiční plán se 17 tisíci projekty. Jaký je tedy ten plán? Protože v plánu musí být jasně řečeno, jakým způsobem se bude poskytovat, v jakém roce, podle jakých podmínek budete vybírat ony projekty. Takže to jsou dva dotazy. Jakým způsobem bude vytvořen ten plán, protože zatím je to jenom seznam projektů, a jakým způsobem bude financován? Protože jenom z evropských peněz to pravděpodobně nepůjde. Proč není lepší, když mluvíme o národním investičním plánu, vybrat skutečně ty velké projekty, jako je dopravní infrastruktura například, které jsou podmínkou pro konkurenceschopnost České republiky? A o to by potom vláda měla usilovat.
Děkuji, pane předsedo. My jsme včera nepodpořili, nebo já jsem nepodpořila, a potom Poslanecká sněmovna, celou řadu pozměňovacích návrhů, ale to má svůj důvod. A ten důvod je jasný. Rozpočet se tvořil od dubna tohoto roku. Zohledňovaly se tam priority vlády vyplývající z vládního prohlášení, z koaliční smlouvy. Proto mým zájmem jako ministryně financí bylo maximálně neměnit vnitřní strukturu toho rozpočtu, protože jsme ho měsíce tvořili. S obrovsky velkým a zodpovědným přístupem jsme diskutovali s resorty, se sociálními partnery. A ještě jsme dosáhli toho, že návrhy, které jsem podpořila, to byly primárně ty, které prošly rozpočtovým výborem jakožto garančním, tak neměnily ani toho adresáta, neměnily dotační programy, směřují na školy, na školky, na byty. Mění pouze kapitolu, která je bude poskytovat. To je můj názor na rozpočet. Říkáte, že udělat takový národní investiční plán není nic složitého, že je to pár mailů. Je to prostě první krok.
Pokud jde o tu kauzu konkrétní, spor Kanceláře prezidenta republiky s tím žadatelem o informace, které se týkaly platu hradního kancléře. Nechci se vyjadřovat ke konkrétní kauze. Nicméně ani nevím, jestli už to řízení doběhlo z hlediska přezkumu před Nejvyšším správním soudem.
Je zájem o doplňující otázku?
Zmínil jste, že máte, pokud byste měl poradce, že byste tedy chtěl, aby součástí dohody bylo, že se jejich příjmy budou zveřejňovat. A doporučíte to i ostatním ministrům? Za druhé bych se chtěla zeptat, jestli neuvažujete o sjednocení právní úpravy tak, aby to platilo i právě pro ony poradce, pokud by to ministři nedělali po dohodě se svými poradci dobrovolně.
Děkuji. Samozřejmě, takové doporučení mohu dát. Je otázka, nakolik zapůsobí moje autorita, aby takové doporučení bylo respektováno. Ale předpokládám, že celá řada ostatních členů vlády na věc nahlíží podobně. Pokud jde o nějaké autoritativní sjednocení, tak to samozřejmě by bylo možné jedině skrze zákonnou úpravu, protože povinnosti je možné ukládat jenom na základě zákona a v jeho mezích. Tady mohu říci, že v průběhu příštího roku je předpoklad, že se tady objeví vládní návrh - který bude předkládat Ministerstvo vnitra - zákona o svobodném přístupu k informacím, který možná se touto otázkou bude zabývat. Netvrdím to. Nicméně bude případně prostor o tom debatovat i na půdě Poslanecké sněmovny, pokud ten zákon bude otevřen.
Děkuji. Než přistoupíme na další interpelaci, přečtu omluvy. První je od pana poslance Radka Rozvorala, který se omlouvá dnes od 16.15 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a paní poslankyně Ivana Nevludová z dnešního zasedání Poslanecké sněmovny od 17.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Dalším v pořadí je paní poslankyně Olga Richterová na pana ministra Adama Vojtěcha.
Děkuji velmi za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane ministře, ráda bych se optala na plány Ministerstva zdravotnictví směrem k podpoře jakési humanizace českého porodnictví, nebo přiblížení trendům, které jsou mnohde úplně běžné, a sice zda ministerstvo hodlá nějakým způsobem podpořit možnost kontinuální péče porodních asistentek o zdravou ženu, zdravé dítě při porodu. Kontinuální péče poskytované jednou osobou v době předporodní, porodní i poporodní.